Většina hraček má atesty od tří let. Prostě to nebude možné. Všechny možnosti vyčerpala. Situace, která se opravdu komplikovaně řeší.
A k tomu, co tady zaznělo.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo.
Česká republika do této problematiky investovala značné finanční prostředky. Posledních pět let bohužel lze mluvit o určité stagnaci, a to zejména v problematice parametr fosfor. V tuhle chvíli jsem vázán usnesením výboru pro životní prostředí.
My se samozřejmě s procedurou vypořádáme hlasováním.
Dobře. Zaprvé by to byla legislativně technická úprava, kterou jsem tady zmínil. Dále jsou to pozměňovací návrhy uvedené pod bodem D, které jsou dva. Dále, pod sedmým hlasováním bychom se vypořádali s pozměňovacím návrhem E1, což je návrh poslankyně Vrecionové.
Nebudeme si tady hrát na školení z oboru pedagogiky, protože musím říci, že skutečně neexistuje jednotný názor na to, jestli tříleté děti patří, nepatří. Můžeme si tu vytahovat argumenty a podkládat je citacemi rozličných autorit. Argumenty, které tady zaznívají, jsou samozřejmě zase velmi pádné. Ale já se ptám, v lokalitách, ve velkých městech dochází k určité diskriminaci rodičů, kteří chtějí tyto děti umístit, a to z toho důvodu, že některé školky, které nejsou v tak zajímavých lokalitách, aby měly plné kapacity, tak v konečném důsledku, aby měly úvazky pro své učitelky, tak ty děti berou, tedy ty děti starší dvou let. Já chápu legislativní čistotu, kterou tady pan poslanec Klaus prostřednictvím pana předsedajícího deklaroval. To znamená, jsou věci, které do školského zákona nepatří. To mi v tom návrhu chybí. My jsme sociální demokraté. Ano, je to jistý sociální podpůrný prvek a není to jenom pro romské děti. Není to jenom pro romské děti. Je třeba vydržet, je třeba vyčkat a je třeba udělat všechno pro to, aby tento záměr, řekl bych bohulibý záměr, mohl být naplněn. Dokonce se odborníci baví o tom, že ten rok je poměrně málo, že ten efekt a dopad není takový, jaký bychom očekávali, že by to mohly být i dva roky. Ale zase si myslím, že to je rozumný kompromis, kterého lze dosáhnout, a jsem přesvědčen o tom, že tento rok má svůj smysl, a má svůj smysl, aby byl bezplatný. Děkuji.
To není procedurální návrh, my se s tím vypořádáme po ukončení rozpravy, ale mám to evidováno.
Za druhé, já jsem jenom upozornila na úskalí individuálního vzdělávání. Samozřejmě, nechť rodiče i tuto možnost mají.
Děkuji, čas nebyl překročen. Otevřeme bod Návrh na změny ve složení orgánů Pan předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník je připraven a já mu předávám slovo.
Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Nyní k bodu 55, pevně zařazenému, ke změnám ve složení orgánů. My jsme na volební komisi standardně vyhlásili lhůtu do tohoto týdne, do pondělí 9. dubna do 12 hodin, a ve stanovené lhůtě nám poslanecké kluby předložily dva návrhy, které vám teď přečtu. Usnesení číslo 65 volební komise tedy říká, že pověřuje předsedu volební komise - mě - abych vás seznámil s návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, tak jak je předložily poslanecké kluby: Rezignace do stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Je to rezignace paní poslankyně Jany Levové z klubu SPD a za ni stejný klub navrhuje nominaci do této komise jejich pana předsedu Tomia Okamuru. Tady je to pouze nominace, protože pan poslanec Roman Sklenák nahrazuje Bohuslava Sobotku, který rezignoval na svůj mandát poslance. Volební komise navrhuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení, která může proběhnout v tuto chvíli. Nyní prosím, abyste otevřel rozpravu.
Děkuji panu předsedovi volební komise a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku.
V souladu s usnesením 65 volební komise nejdříve prosím, abyste, pane předsedající, nechal hlasovat o rezignaci poslankyně v orgánu Poslanecké sněmovny. Je to rezignace paní poslankyně Jany Levové z SPD, ze stálé komise pro Ústavu České republiky.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 30, z přítomných 175 pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji panu předsedovi volební komise. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová.
Bohužel z toho je patrné a zřejmé, že toto téma stejně jako téma inkluze na základních školách patří mezi palčivá témata, která je třeba řešit. V lednu 2018 podala skupina poslanců v čele s poslancem Václavem Klausem ml. návrh novely školského zákona. To, zda předložený návrh splňuje potřebné informace a formální náležitosti, posoudila vláda ve svém stanovisku. Na tomto místě bych se však rád vyjádřil k zamýšlenému obsahu tohoto návrhu, kterým je zrušení povinné předškolní docházky pro děti od pátého roku věku a zrušení povinnosti přijímat do předškolního vzdělávání děti již od dvou let věku. Nejdříve mi dovolte, abych se zmínil krátce ve svém komentáři k povinné předškolní docházce pro děti od pátého roku věku. Do školky v důsledku toho chodí naprostá většina předškolních dětí. Cílem mělo být donutit rodiče, kteří předškoláky do školky nepřihlásili, k tomu, aby své děti alespoň v posledním roce do školky dali.
Ale zejména členům organizačního výboru připomínám, že je zasedání organizačního výboru.
To, co je na celé té otázce asi nejpodstatnější a co je potřeba neustále opakovat a zdůrazňovat, je to, že myšlenka, že dvouleté děti patří do školky a že je povinností školky, kterou si vynucuje svým legislativním opatřením stát, takovéto děti přijmout, je myšlenka scestná, do značné míry nebezpečná a myšlenka, která taky odporuje tomu, k jakému účelu je zřízena mateřská škola jako součást vzdělávacího systému, a jaký je stav nebo jaké jsou schopnosti dvouletých dětí absolvovat nějakou formu vzdělávání, k čemuž je také nebo primárně mateřská škola určena. Pokud bychom přistoupili na myšlenku, že do mateřské školy mají skutečně být povinně přijímány všechny děti, jejichž rodiče to chtějí, které nedosáhly věku tří let, tak pak musíme změnit charakter mateřské školy, protože ten vzdělávací účel, který mateřská škola má, bude výrazným způsobem změněn. A jestli chceme skutečně argumentovat zahraničím a řešit problémy se zaměstnáváním rodičů malých dětí a podobné věci, tak se musíme vydat jinými cestami. Musí to řešit Ministerstvo práce a sociálních věcí, musíme se víc zaměřit na vytváření podmínek pro dětské skupiny, musíme se podívat na to, jaká je možnost zaměstnání na zkrácené úvazky a na další a další věci, které s tím souvisejí, a na věci, kterými se tento problém standardně řeší v zahraničí. Ale to, že tady jen tak od stolu nařídíme školkám, že budou přijímat dvouleté děti, to žádné řešení tohoto problému není. Tady jak Ministerstvo školství, tak řada kolegyň a kolegů argumentuje tím, že toto opatření je dobré, že toto opatření je potřebné, že toto opatření má v našem vzdělávacím systému zůstat. Já si to nemyslím, nemyslel jsem si to ani v okamžiku, kdy tento návrh tady byl předkládán. Nebudu se teď vracet ke všem těm argumentům, ony se objevují i ve veřejné debatě, ale některé přece jenom připomenu. Především, a to je ten hlavní argument, neexistuje jediný důvod, proč by stát měl předepisovat, že všechny pětileté děti budou povinně rok chodit do mateřské školky. Neexistuje takováto potřeba a takovýmto řešením se nevyřeší vůbec nic. Jaká je skutečnost? Má to řadu dobrých důvodů, že se tak rodiče rozhodují, že děti chodí do mateřské školy, ale neexistuje naopak ani jediný rozumný důvod, proč by to měla být uložená povinnost i pro těch zbývajících několik procent, kteří z různých důvodů, z různých důvodů děti do mateřské školy nedávají. My je k tomu tímto způsobem nedonutíme a to ukazuje i ta stávající praxe. Naopak, teď nové problémy ve vzdělávací soustavě právě s tímto opatřením máme. Může někdo také argumentovat tím, že v České republice máme přece problém, že spousta dětí není dobře připravena na základní školu. Že spousta dětí odkládá nástup do základní školy a že toto napomůže tomu, abychom ten počet odkladů snížili. Já se do této debaty nechci pouštět, ale chci připomenout jednu věc, která je v této diskusi podstatná, a to je to, že naprostou většinu, a na to existují studie, naprostou většinu odkladů doporučují učitelky mateřské školy. Takže to není tak, že když všechny děti přivedeme do mateřské školy a tam budou povinně chodit, tak rázně snížíme počet odkladů při nástupu do základní školy. Prostě to tak není, protože ty odklady jsou doporučovány u dětí, které chodí do mateřské školy, které dobře znají jejich učitelé, kteří jsou k tomu speciálně školení a kteří právě na základě rozpoznání vývoje dítěte a jeho předpokladu pro nástup do základní školy doporučí ten odklad.
Důležité a rozhodující je, že stát by zde měl jednoznačně definovat, jakým směrem chce jít, zda podpoří rodiny, aby byly s dětmi minimálně do věku dvou až dvou a půl roku doma, anebo chce použít přiznaný rodičovský příspěvek na péči o dítě do tří let věku na jejich hlídání. Ano, rodina by měla mít vždy volnou volbu, zvolit si možnost, která je pro každou rodinu nejlepší.

Praxe nám přináší mnohé poznatky. Je také kladen velký důraz na správnou výslovnost a mluvu. Často děti neznají teplé jídlo. Rohlík je přítel v každé denní době. Neznají polévku a hlavní jídlo, hygienické návyky během dne, neumějí stříhat, malovat. Protože to doma prostě s rodiči nedělají.

Je toho samozřejmě daleko více a myslím, že kdyby byla možnost nechat hovořit paní učitelky z mateřských školek, vyslechneme si dost peprná slova, i když to není v jejich slovní zásobě běžné. Ale ta naštvanost, bezmocnost, rezignace na samotný systém nebo i na pomoc od svého zastřešujícího ministerstva je opravdu velká.

Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Mluvila jsem s učitelkami, s ředitelkami mateřských škol. Jsem původním povoláním elementaristka. My jako společnost musíme zajistit tři základní podmínky, tři základní věci. Bylo by potřeba vytvořit odpovídající podmínky a já se k tomu ještě vyjádřím. Proč? To jsou ty kontakty s ostatními dětmi a to je to chování se v dětském kolektivu, komunikace v dětském kolektivu, to skutečně při nejlepší vůli nenahradíte. Nechodila do školky proto, že bydleli někde ve vojenském újezdu a prostě nemohla. Ta holčička byla inteligentní, rodiče byli vysokoškoláci. Skutečně šikovná. Byla stresovaná už jenom tím, že byla v tom kolektivu. Druhý příklad. Rostík byl skvělý. On nestíhal sledovat to, že učitelka dala nějaký pokyn všem dětem, když to nebylo přímo jeho.
Mně to nedalo a přihlásil jsem se do určité diskuse. Já nechci nějakým způsobem polemizovat o povinnosti - nepovinnosti, ale z hlediska pediatrického, kdy jsem 25 let v praxi, tak za těch 25 let se ty děti posunuly. A my se tady bavíme, že dvouleté, tříleté něco nedovedou. Já stejně můžu říct, že šestileté, sedmileté něco nedovedou. Další věc, kdy musíte počítat s nárůstem, je to, že se zvyšuje počet autistických dětí, kde je výrazně náročnější se o ně starat. Takže stejně ty kapacity se budou určitým způsobem muset navýšit.
Děkuji. Paní poslankyně Valachová a potom paní poslankyně Majerová, všechno faktické poznámky.
A nebudu zdržovat faktickou poznámkou, samozřejmě jsem připravena to postoupit pro informaci k rukám pana Rakušana.
Děkuji. Prosím pana poslance Válka a připraví se pan poslanec Jelínek.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ono už to běží druhý den, tak v podstatě všechno, co padlo, co mělo být řečeno, snad i řečeno bylo. A teď k tomu mému kazuistickému sdělení. Já mám čtyři děti a na nich použiji to kazuistické sdělení. Ty čtyři děti jsou tři synové a jedna dcera. My je pak doženeme v domovech důchodců, akorát se toho nedožijeme, že jo. A ti chlapečci se ale taky lišili naprosto brutálním způsobem. Přístup těch tří dětí k tě školce byl rozdílný. Je potřeba s tím počítat a nedá se to podle mě zasunout do škatulky jakéhokoli zákona. Proto ten zákon musí být napsán tak, aby zohledňoval tyto individuální rozdíly a vyspělost dětí ve stejném věku. Na druhé straně u těch dalších dětí to bylo trošku jinak.
Další prosím.
Pak jsou to pozměňovací návrhy uvedené v usnesení zemědělského výboru.
Tento návrh byl přijat.
Pak je to pozměňovací návrh kolegyně Balcarové - Stanovisko výboru - nedoporučuje.
Tento návrh přijat nebyl. Je to hlasování číslo 19, přihlášeno je 177, pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Takže podle mého názoru je tento paragraf nadbytečný. Nicméně musíme se asi vypořádat hlasováním. Já mám usnesení výboru pro životní prostředí jako neutrální, nicméně já nemůžu doporučit.
Můžeme to prohlásit za nehlasovatelné. A zeptám se, zda je námitka proti tomuto postupu.
Jsou to rozdělení poplatků za odběr podzemních vod. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.
Zohlednění minimálního průtoku pro rekreační platbu.
Další prosím.
Je to osvobození čerpání podzemní vody od poplatku v množství 6 tis. kubíků i pro odběry nad 6 tis. kubíků.
Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.
Je to přechodné ustanovení.
Návrh přijat nebyl. Další prosím.
Pak jsou to pozměňovací návrhy kolegy Holomčíka jedním hlasováním. Stanovisko výboru nedoporučující. Tady mě jenom kolega upozornil, že jsem přeskočil kolegu Koníčka, takže se omlouvám. Takže teď bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegy Koníčka. Tím, že ale neprošla kolegyně Vrecionová, tak tento návrh je hlasovatelný. Stanovisko výboru je nedoporučující.
A to je návrh číslo nebo písmeno... Návrh přijat nebyl. Kdo je proti?
O něm už jsem mluvil. Tady navrhuji jedním hlasováním, protože jsou provázané. Jsou to pozměňovací návrhy kolegyně Krutákové, kterými upravuje povinnosti vodoprávního úřadu pro vydání výjimky. Takže tolik návrh procedury, kterou projednal a doporučil výbor pro životní prostředí. Takže to by bylo jedním hlasováním. To je právě problematika dovážení odpadních vod na čistírny odpadních vod a problematika nebezpečných látek.
Pokud nejsou přihlášky, tak bychom hlasovali o tom, že budeme hlasovat tak, jak navrhl pan zpravodaj, to znamená změnu procedury navržené garančním výborem. Návrh byl přijat. Tím pádem budeme hlasovat podle změny procedury, tak jak ji navrhl pan zpravodaj, a prosím, pane zpravodaji, o jednotlivé návrhy. Je to hlasování číslo 12, přihlášeno je 177, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Další prosím.
Je to scestná myšlenka, ale ještě bychom o ní mohli vážně mluvit, kdyby něco zlepšila, kdyby to mělo prokazatelně nějaké výsledky, kdyby to mohlo mít vůbec nějaké výsledky. Ale toto opatření má jediný výsledek: byrokratizaci, komplikaci pro školky, komplikaci pro rodiče, a nezlepšilo to vůbec nic. Tato možnost tímto odpadla. No ale to už je něco, co vlastně... Jak jsem říkal, nezlepšili jsme nic, neusnadnili jsme situaci rodičům, zkomplikovali jsme život učitelům, školkám, části rodičů, obcím, ale zlepšení pro děti, zlepšení vzdělávacího systému, zlepšení podmínek pro zaměstnávání rodičů, nic z toho toto opatření nepřineslo. Proto je podle nás rozumné takovouto zbytečnou legislativu odstranit, znovu to uvolnit, vrátit to do rozumné podoby a nechat na rodičích a školkách, aby postupovali způsobem, který sami považují za dobrý.
Děkuji za slovo. Myslím, že i včera to tady zaznívalo poměrně často, že jsou rodiče, kteří by rádi vzdělávali své pětileté dítě, ale nemohou a musí jej dát do té mateřské školky, a to je něco, co oni nemůžou strávit. Existuje něco, čemu se říká individuální vzdělávání, a samozřejmě pokud ti rodiče chtějí to dítě vzdělávat doma, tak samozřejmě mohou. V tom není vůbec žádný problém. A také že nemusí.
Děkuji. Stahuje, v tom případě prosím pana poslance Rakušana.
Dobrý den, děkuji za slovo. Mně obecně vadí, že tady není celá řada návazností, nikoli jenom finančních, ale třeba i na vzdělávací systém učitelek v mateřských školách. My po nich chceme stále více.